Takže my dostáváme. Takže Česká republika je lídr. To je ta obrovská výhoda, že každý premiér může tu radu blokovat a prosazovat svůj text do závěrů. A nechtěli kolegové, nechtěli ani slovo spekulativní kapitál. My jsme se tam dohadovali, vystoupil jsem asi dvanáctkrát, protože i ti premiéři ne všichni tomu rozumí v detailu. Takže Česká republika je lídr, prosazujeme to, budeme to prosazovat a jsem přesvědčen, že i nový premiér Fiala to musí prosazovat, protože je to logické. Co se týče těch opatření a inflace, prosím vás. A to je konkrétně to, co jsme pro lidi udělali. Takže pokud pan kolega má takovou starost o ceny elektřiny, plynu a energií, má možnost, zítra je mimořádná schůze k energiím a my se budeme snažit přesvědčit novou koalici, aby akceptovali ty naše návrhy. A to skutečně je jediná věc, jak můžeme lidem pomoci. A samozřejmě je tam další návrh zákonů ohledně příspěvku na POZE, je tam návrh zákona, co má pan Brabec, odkud přijdou ty peníze. Takže my děláme konkrétní opatření, takže by bylo dobré, aby se všichni s tím seznámili a říkali to popravdě, protože pravda je, a znovu opakuji, Česká republika je lídr, který bojuje za změnu směrnice MoFID o emisních povolenkách. Nejčastěji, nejvíc, píšu dopisy, vystupuji, ale samozřejmě Evropská rada rozhoduje jednomyslně, takže přesvědčit ostatní kolegy. Evropská komise to má. Jen chci říct, že my už to dávno děláme. Takže ta taxonomie udržitelných činností je evropský regulatorní klasifikační systém a nástroj pro transparentnost. Prosím vás, na Evropské radě se nic nepodepisuje. Tam je tichá procedura. Tam se čtou závěry, a když to chcete blokovat, tak se musíte brzo přihlásit a formulovat svůj text. Takže já vám teď přečtu, proč vlastně to usnesení, které vy chcete, pane Bendo, je vlastně už dávno splněno. My jsme se v první řadě snažili, aby v okamžiku, kdy bude Evropská unie přijímat své ambiciózní klimatické závazky, bylo vždy pamatováno na princip technologické neutrality, který je základem české energetické politiky a je pevně ukotven v primárním právu Evropské unie. Takže je to už dva roky a prosadil jsem to v bodě šest. A bylo to vůbec poprvé, co Evropská rada uznala jadernou energetiku jako bezemisní technologii. Samozřejmě tehdy tam byla premiérka - nevím, jak se jmenuje druhým jménem - Brigitte, rakouská premiérka. Jednali jsme do tří ráno a řekl jsem, že to jádro, to slovo tam musí být. A tím, že máme tu blokaci, tak jsem to prosadil. A tam šlo o toho kůrovce. Takže to se dá všechno zkontrolovat. Obrovská výhoda. Nebude s něčím souhlasit a bude urputný, tak prosadí.
Pouze bych zrekapituloval to, že podpora podnikatelů v době covidu činila 190 miliard v rámci přímé podpory a 170 miliard v rámci podpory nepřímé. Je to 360 miliard korun, které jsme poskytli podnikatelským subjektům. Ale faktem je to, že tato podpora byla vyplacena a faktem je to, že díky této podpoře jsme zachránili desítky tisíc podnikatelských subjektů, bez nejmenší diskuse. Tyto programy byly v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj. To samozřejmě dopadalo na jejich provozovatele, na podnikatelské subjekty. Právě proto jsme už od polovičky října začali s podnikatelskými subjekty, ale zejména s jejich zástupci, svazy, připravovat konkrétní programy, které navázaly na ty, které byly nejúspěšnější. Zcela zásadní podnikatelské programy, které pokud podnikatelé nedostanou v nejbližších dnech - a když říkám dnech, tak nejdříve je mohou dostat po skončení účetního období, co je od 1. ledna, to znamená ideálně od začátku ledna, aby je měli možnost čerpat - tak dostaneme desítky tisíc podnikatelských subjektů do nemalých problémů. Jsou to podnikatelé, kteří jsou omezeni otevírací dobou. Jsou to samozřejmě hotely, restaurace, jsou to fitness centra. Jsou to samozřejmě i drobní řemeslníci, jsou to drobní obchodníci, kteří byli postiženi tím, že nebudou vánoční nebo adventní trhy. Čili je to program, který je modifikován vůči tomu jarnímu a je v tomto vstřícnější. Čili není to 70, 80, nebo cokoliv jiného. Je nezbytně nutné, aby se to od ledna začalo čerpat. Variant, jak to udělat, je více. Je to samozřejmě na příští vládě, ale mojí povinností je na toto upozornit a požádat, aby se toto akutně řešilo tak, jako my jsme museli řešit v průběhu posledních dvou let co čtvrt roku podobný požadavek. Ano, i my jsme na to nebyli připraveni rozpočtově, i my jsme to museli dělat na poslední chvíli, i my jsme museli zařazovat nové a nové programy. A dokonce, vzpomeňte si, říkali jste nám, abychom dávali ještě více zdrojů podnikatelům. V tuto chvíli je vše připraveno a já věřím, že tak, jako jsme byli opozicí kritizováni, tak v tuto chvíli nová vládnoucí koalice vezme v úvahu to, že podnikatelé tyto zdroje potřebují a že se nebude nic prodlužovat. Druhá oblast, která je rovněž dotčena rozpočtovým provizoriem v oblasti hospodářství, jsou projekty v dopravní infrastruktuře. Co se týká dopravy, tak tam je to nejviditelnější.
Abyste si udělali obrázek o tom, jak to vlastně na Ministerstvu pro místní rozvoj je, je to kapitola 17, kde více než 90 % všech výdajů jsou dotace, které jsou poskytovány buď ze zdrojů Evropské unie, nebo z národního rozpočtu a čerpateli v rámci těchto programů na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou obce, jsou města, jsou kraje a je to neziskový sektor. Jsou to samozřejmě i školy, školky a tak dál. Během prosince a do poloviny ledna se administruje, aby se rozhodnutí mohla během února podepisovat. Ale rozpočtovým provizoriem v podstatě jsme ve velké pasti, protože tím, že já jsem ty peníze vyjednala, abychom mohli podepisovat co nejrychleji rozhodnutí, tak mi spadly do nespotřebovaných výdajů. A co se stane s nespotřebovanými výdaji v rozpočtovém provizoriu? No, nelze je čerpat. To znamená pro představu jenom na dotační programy ministerstva, ať už jsou to evropské zdroje, opět, které jsou v nespotřebovaných výdajích, protože jsou to samozřejmě zálohové platby, tak je více než 28 miliard korun. To znamená, že se bude čekat, bude se čekat po dobu tří měsíců, než bude schválen rozpočet. No to teda budou opravdu vděčné. Například z toho budeme financovat revitalizaci Terezína, revitalizaci vojenské pevnosti Josefov. Nicméně oba starostové těchto měst nás žádali o pomoc s projektovou přípravou. Měli jsme připravené peníze - bohužel, budou si muset páni starostové počkat, až bude po rozpočtovém provizoriu, protože opět nelze s nimi podepsat smlouvu. To nejsou malé zdroje, tady se bavíme o necelých 2 miliardách korun a myslím si, že digitalizace skutečně by měla být takovou vlajkovou lodí nás všech. To je přece to, co chceme v 21. století, čeho chceme všichni docílit a dokázat. Jsem zvědavá, jak to chudáci kolegové potom na ministerstvu budou řešit. Je potřeba si uvědomit, že oproti roku 2021 právě všechny prostředky, které jsou rozpočtovány na dotační programy ministerstva, ať už evropské, či národní, jsou v nespotřebovaných výdajích. Nespotřebované výdaje - znova to opakuji - znamená, že je nelze čerpat v rozpočtovém provizoriu, a všichni žadatelé, například v rámci evropských fondů, si budou muset své projekty předfinancovat sami, pokud nechtějí ty projekty zastavit. Bohužel ty první měsíce to nepůjde a první faktury bude moci ministerstvo vyplácet až po schváleném rozpočtu. Ani na tyto agendy nepůjde čerpat žádné dotační prostředky. Matematiku umíme všichni - zhruba dva měsíce. Velmi mě mrzí, že se nám podařilo i s městy a obcemi dojednat podporu sportovní infrastruktury, máme schválený program vládou, všichni očekávají jeho vyhlášení, ale v rozpočtovém provizoriu samozřejmě nic takového nenastane, protože vůbec nevíme, zda ty zdroje tam nakonec zůstanou, či nezůstanou. Podpora rekonstrukce veřejných budov, jeden z programů, o které je obrovský zájem. Zároveň máme program, který je přes Státní fond podpory investic na rekonstrukce brownfieldů. Tam spadají i statutární města, která samozřejmě volají po ministerstvu, že je nefér, že ty dotační programy jsou pouze pro ty malé, že i statutární města mají své zchátralé budovy a potřebují čerpat. No, nemohou, mohou samozřejmě až od poloviny roku, ztratí jednu stavební sezonu. Je to samozřejmě velmi nepříjemné. Do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj patří i Horská služba. To znamená, ty nové stroje dostanou, až bude jaro. Jak smutné je zjištění, že to, co vlastně mladí lidé nám psali - my jsme měli dotazníkové šetření: všichni žádali stát o to, aby se navýšily státní půjčky. Máme zahrnutý i družstevní podíl, aby i pražští žadatelé, pražští mladí lidé mohli využívat družstevní výstavby. Všichni čekají na datum 3. ledna, a bohužel, musím všem říci, že 3. ledna jim určitě kolegové ze Státního fondu rádi poradí, ale to je tak všechno.
Přechod na alternativní druhy pohonu si však vyžádá enormní investice do vývoje technologií, strojů a zařízení či do infrastruktury. Tato ekonomická realita předurčuje parametry vládou navrženého zákona o státním rozpočtu. V této souvislosti nyní nemohu nepřipomenout některé jeho klíčové a národohospodářsky klíčové atributy. Výdajová strana návrhu. V meziročním srovnání je zachována rostoucí trajektorie výdajů na obranu. Čili jinými slovy, musela by příští vláda toto nařízení vlády do konce roku zrušit, aby ti lidé ty peníze nedostali. Výdaje na podporu vzdělávání patří mezi vládní priority. Vážené kolegyně, vážení kolegové, řekli jsme si nyní o parametrech návrhu zákona o státním rozpočtu, a to jak na příjmové, tak na výdajové straně. Domnívám se ale, že neméně důležité je podrobně se podívat na to, co naopak znamená režim rozpočtového provizoria. A dovolte mi tedy několik vět na téma důsledky rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium znamená výjimečný stav ve státním rozpočtu, který by měl trvat co nejkratší dobu. Primárním cílem je pokrýt veškeré mandatorní výdaje a dostát existujícím smluvním a jiným závazkům. Maximálně smí ministr financí stanovit pro všechny kapitoly na jeden měsíc jednu dvanáctinu celkových výdajů schváleného rozpočtu na předchozí rok. Tato výše je nepřekročitelná, obsahuje veškeré kapitolami realizované výdaje a není samozřejmě bez omezení. Časový prostor pro přepracování návrhu zákona o státním rozpočtu. Jednací řád stanovuje termín pro vrácení přepracovaného návrhu zákona o státním rozpočtu maximálně na 30 dnů. Z tohoto lze odvodit soulad se základní tezí pro rozpočtové provizorium. Je to výjimečný stav ve státním rozpočtu a měl by trvat co nejkratší dobu.
Kdyby to bylo v nějakých minulých letech, kdybychom se bavili v uvozovkách pouze o nějakých desítkách milionů korun, tak by to možná bylo relativně marginální. Takže na to chci upozornit a je potřeba to tady říct s plnou vážností.
Jenom se ujistím, navrhl jste nějaký nový bod, nebo jste jenom konstatoval, co jste chtěl říci? Omlouvá se z dnešního jednání z pracovních důvodů pan předseda Andrej Babiš. Máte slovo, pane ministře, a připraví se pan ministr Adam Vojtěch.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. V rozpočtovém provizoriu není možné zahajovat velké projekty, veřejné zakázky, protože při jejich spuštění je třeba mít krytí na celý projekt. V prostředí Ministerstva obrany se tím pádem projeví výrazné zpoždění s velkými projekty, jelikož tyto bude možné zahájit až po schválení nového rozpočtu, tedy po odpadnutí rozpočtového provizoria. Bez toho to nepůjde. Otázkou je, do jaké míry je možné v období rozpočtového provizoria pokračovat v nedokončených, ale i nadále běžících projektech. U těchto projektů je třeba vázat vyjednávání s dodavateli na jasné parametry financování. V době, kdy bude platit rozpočtové provizorium, nelze podobu nového rozpočtu predikovat, tudíž nebude možné činit ani jiné výrazné kroky v již běžících projektech. S ohledem na dobrou ekonomickou situaci jsem v posledních letech nechal sestavovat rozpočet Ministerstva obrany jako maximálně proinvestiční. Bylo potřeba dohánět deficit z minulých let. Je třeba říci, že nelze zásadním způsobem krátit mandatorní výdaje. Případné krácení či škrty by musely být učiněny především v oblasti investic.
Potvrzují to ti nejpovolanějších z povolaných, tedy naši věřitelé. Potvrzují to ratingové agentury, naposledy v pátek 10. prosince agentura Fitch. Ratingové agentury oceňují zejména dlouhodobě obezřetnou fiskální politiku vlády a nízký dluh sektoru vládních institucí. Je zřejmé, že Česká republika si svou rozpočtovou politikou nestojí vůbec špatně, a proto by z nastaveného trendu neměla uhýbat. Musíme investovat do životní úrovně naší země. Musíme odpovídajícím způsobem zvyšovat důchody. Lidé, kteří celý život dřou a poctivě přispívají do systému, si zaslouží důstojné stáří. O tom je mezigenerační solidarita, o tom je vyspělý stát schopný postarat se o ty nejpotřebnější, a v období krize to platí dvojnásob. Všichni si pamatujeme doby, kdy naši rodiče a prarodiče dostávali obálky s informací, že se jim důchod zvedne o 40 korun, nebo dokonce ještě méně. A když hovořím o životní úrovni, rozhodně nemám na mysli jen důchody. Vědí to dobře nejen zaměstnanci veřejného sektoru, jako jsou učitelé, zdravotníci, policisté nebo hasiči. Vyplácí se sázka na to, že na lepší hospodaření, vyšší investice a růst životní úrovně není nutné shánět peníze slepým zvyšováním daní. Zvyšování daní, to patřilo k běžné praxi vlád pravicových stran. Naše vláda po celé funkční období naopak daně snižovala. Celkem jsme od roku 2014 daně snížili o 510 miliard korun a tyto peníze zůstávají lidem. Ti, jak se jistě shodneme, nejlépe vědí, jak s nimi naložit. Musím se smát, když od opozice slýchám to její oblíbené, že vláda nic nedělala s daňovými úniky velkých korporací. My se na velké ryby naopak zaměřovali a dosahovali jsme výsledků. Stačí se podívat na daňové doměrky na převodních cenách, které jsou opravdu enormní. Od roku 2014 se už podařilo snížit daňovou ztrátu, případně zvýšit základ daně těchto korporací o 47 miliard korun. Úspěšně jsme zareagovali na fenomén sdílené ekonomiky. Připravili jsme a prosadili novelu zákona o místních poplatcích, která nastolila rovná pravidla pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb včetně Airbnb. Naším návrhem digitální daně podle prestižního Bloombergu Česko ukázalo světu, jak správně zdanit internetové giganty. V mezinárodních investičních arbitrážích patříme mezi nejúspěšnější státy světa. Snižujeme administrativu spojenou s podnikáním. Téměř 80 000 živnostníků se rozhodlo platit daně a pojištění v rámci paušální daně, tedy zadáním jediné trvalé platby do internetového bankovnictví a nic dál už nemusí řešit. Aktivně řešíme nelegální hazard a zasadili jsme se o to, že Česká republika už není kasinem v srdci Evropy. Dokončili jsme moderní regulaci hazardu, která funguje, spustili jsme rejstřík vyloučených osob z hraní hazardních her, kterým chráníme nejenom samotné hráče, ale i jejich rodiny. Prosadili jsme novelu směnárenského zákona a došlápli si tak na směnárny, které se vůči svým klientům nechovaly fér. Zavedli jsme zákaz dvojích kurzovních lístků nebo možnost odstoupení od nevýhodné směny do tří hodin od uskutečnění transakce. Ráda bych se ale soustředila na jedno související konkrétní téma, a tím je covid a s ním spojená ekonomická pomoc. Nebyly s tím zkušenosti, které bychom mohli opsat, moratorium jsme prostě prosadili a zafungovalo. Ukázali jsme, že i malá země může být průkopníkem. Využily toho stovky tisíc dlužníků, kterým to pomohlo, a s nimi i ekonomice. Kompenzační bonus neboli okamžitá pomoc zasaženým živnostníkům, vyplácená finanční správou formou vratky - od jara minulého roku se takto k našim občanům dostalo více než 43 miliard korun. Je to právě tato robustní pomoc domácnostem, firmám, municipalitám nebo zdravotnímu systému, díky které se nám podařilo podstatně snížit propad ekonomiky. Černé scénáře, které pod tíhou vypjatých jarních či podzimních dnů predikovaly až dvojciferné propady, se prostě nenaplnily. Jistě definitivně vše rozsoudí až historie. Česká ekonomika se postupně zotavuje z šoku, který přinesla pandemie onemocnění covid-19 a opatření přijímaná vládami k omezení šíření nákazy. Zatímco problémy v globálních dodavatelských řetězcích by měly mít výrazně negativní dopad na export, rostoucí investice do fixního kapitálu a zásoby by měly také podporovat dovoz.
Konstatuji, že s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Nyní podle pořadu přistoupíme k volebním bodům. Návrh na změny ve složení orgánů
Děkuji za slovo. Přeji vám dobrý večer jménem volební komise. První bod je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. My jsme na volební komisi měli vyhlášenou lhůtu do 13. prosince do 12 hodin. Proti tomu je navržena nominace do stejného výboru pana poslance Bohuslava Svobody a zároveň pan poslanec Krejza je nominován do výboru pro bezpečnost. Je to v pořádku s tím kvorem a s poměrným zastoupením. Toto místo zatím bylo uvolněno a nebylo ještě obsazeno.
Já vám také děkuji, pane předsedo. Otevírám tedy rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí? Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě rozpravu končím. Táži se, zda chcete závěrečné slovo? Prosím, proveďte nás hlasováním. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Dám hlasovat o obou návrzích současně, jestli nikdo nerozporuje postup. Nerozporuje. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 186, proti nikdo. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
Je to tak, jak to bylo vyjednáno předsedy poslaneckých klubů. Lhůta byla včera do 12 hodin. Z toho důvodu, že to usnesení máte k dispozici na stolech a bylo zkontrolováno, nebudu jednotlivé návrhy číst. Povím tedy pouze ještě jednou tu technikálii. Každá volba každé komise je považována za samostatnou, proto musela volební komise připravit 13 volebních lístků. Na každém bude jedno jméno, tak prosím o pečlivost, aby nebyly zbytečně lístky neplatné. Prosím, pane předsedající, jenom o otevření rozpravy a poté o přerušení bodu.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych okomentoval tuto volbu z pohledu SPD.
Žádnou další přihlášku nevidím, v tom případě rozpravu končím. Chcete závěrečné slovo?
Prosím o přerušení tohoto bodu.
Přerušuji tento bod.
Zde je postup naprosto identický. Jedná se o hlasování o návrzích na čtyři vedoucí stálých delegací. Volební komise i zde měla včera lhůtu do 12 hodin. Přijala z vašich návrhů usnesení číslo 26, které máte k dispozici. Pouze prosím o otevření rozpravy.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí? Žádnou přihlášku nevidím.